Šéf Českomoravského odborového svazu Josef Středula dokonce vyzval vládu, aby plány na celkové zrušení EET zásadně přehodnotila a jeho působnost naopak podle původních plánů rozšířila na všechny relevantní poplatníky. Tento krok je podle něj nezbytný pro nastolení daňové spravedlnosti a přináší pro veřejné finance v Česku tolik potřebné zdroje vzhledem k tomu, že EET přináší do státního rozpočtu desítky miliard korun, které by mu jinak unikly. Jen těžko hledám důvody, proč EET zrušit. Jako jediný důvod mi z toho všeho vychází snaha současné vlády zrušit cokoliv, co zavedlo hnutí ANO, a to i bez ohledu na to, co si přejí občané a co přispívá státu. Závěrem bych chtěla poprosit o jednu laskavost. A já si myslím, pojďme se postavit k Poslanecké sněmovně trošičku jinak, ať se za ni nemusíme stydět.
Já děkuji za vaše vystoupení, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já mám několik dotazů. Já bych mohl tedy polemizovat s některými výroky, které jsem si přečetl v novinách, kde třeba ctěný kolega Munzar hovoří o tom, že EET nemá žádný finanční přínos, přitom ten finanční přínos na Ministerstvu financí je vypočítán a edukován v částce. Není to nic jako zajímavého. Já jenom pro příklad uvedu takový zvláštní systém, který staří poslanci znají, novým ho připomenu, jestli ho neslyšeli. Ten systém se jmenuje CRAB. pro spravování majetku... Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tam vznikl takový zajímavý registr. Ten registr měl vlastně veškeré nemovitosti státu dát do nějaké dababáze. A po zásahu paní ředitelky Arajmu došlo k přesoutěžení a ten celý systém stojí dnes cca - neberte mě za slovo - 70 miliard korun. Stal se předmětem jednání kontrolního výboru a teprve na základě určitého tlaku došlo k nějaké změně, protože my jsme například zjišťovali, že v této republice byly úřady nastěhovány v nájmech a měly volné budovy.
Děkuji, paní poslankyně. Paní poslankyně, máte slovo.
Já už budu opravdu jenom velmi stručná, slibuji. Nyní tady vláda přichází s návrhem na zrušení EET a celou řadou dávno vyvrácených mýtů, přitom opakuje stále dokola a některé nové přidává. Těsně před spuštěním první vlny varovala opozice před masivním ukončováním činnosti restaurací a hospod. Pan ministr Zbyněk Stanjura v Událostech, komentářích v listopadu 2016 tvrdil, že ještě před spuštěním systému skončilo kvůli EET více než tisíc restaurací a hospod. A jaká je realita? Realita je taková, že likvidace živnostníků se v pohostinství nepotvrdila. Nepotvrdily se ani další mýty šířené tehdejší opozicí. Není od věci si jich pár připomenout. Neobjevil se ani Velký bratr, který měl sledovat, kolik piv vypijete. Nepotvrdilo se ani zneužívání dat ke konkurenčnímu boji. Nepotvrdily se ani fronty v obchodech, ani hroucení internetu i samotné evidence. Nesmyslné byly i odhady enormních nákladů pro podnikatele se zaváděním EET či hrozba likvidačních pokut za vynechání jedné platby. Dnes už víme, že EET bylo dobře připraveno a fungovalo bez jakýchkoliv větších problémů. To určitě není, ale cílem státu přece musí být nastavit rovné podnikatelské prostředí, kde nevyhrává ten, kdo neplní řádně své povinnosti. A z tohoto důvodu EET podpořila celá řada podnikatelských svazů i samotných podnikatelů, kteří žádali o jeho zachování alespoň v dobrovolné formě. EET podnikatelům pomáhá s vedením účetnictví a v neposlední řadě i při kontrole vlastních zaměstnanců. Se zrušením povinnosti evidovat tržby nejsou podle předkladatele indikovány přímé náklady podnikatelů. Teoreticky by se prý mohlo jednat o náklad na aktualizaci pokladního zařízení, jinak samá úspora. U vypínání větších a složitějších pokladních řešení je ve skutečnosti jakýkoliv zásah do jejich provozu nákladný. U těch menších zase platí -
Paní poslankyně, já vás přeruším a chtěla bych vás všechny požádat o klid.
Takže ignorováním tohoto požadavku stát zrazuje podnikatele. Chyba také je, že se vláda ani náznakem nepokusila využít systém jinak. EET je funkční robustní systém, který prostě jen tak hodíme do koše. Tato vláda ráda mluví o tom, jak zdigitalizuje Česko. Rušením EET ale ruší digitalizaci maloobchodu a služeb a vrací je do doby tužky a papíru. Charakteristické pro návrh je, že jednou z úspor pro podnikatele má být zrušení internetového připojení. Takže vítejme zpět v době faxu a pevné přípojky!
Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, s kterou je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec Radek Vondráček.
Faktická poznámka reaguje na celou debatu jako celek. Já si myslím, že bychom měli končit nějak pozitivně. A on mi říkal, podívejte se, pane Vondráčku, v každé ekonomice existuje nějaká šedá ekonomika. Prostě v každém státě je to jiné, ale v každém státě existuje. Já bych to prostě neustál. Já prostě potřebuji, abych nějak vydělával, a v té dnešní době, kdy jde všecko nahoru, ty daně jsou pro mě velká položka. U nás je akorát specifické, že já neznám jiný stát, kde by prostě vládní garnitura prosazovala, kde by dávala zelenou šedé ekonomice. To je poprvé, co jsem to asi zaevidoval. Tak já navrhuji, přidejte si to, prosím vás, do té statistiky toho deštníku a těch 66 miliard. Řekněte to na rovinu, zlepšíte si statistiky. Není to úplně nejšťastnější způsob, jak pomáhat živnostníkům, ale budiž.
Vaše vystoupení vyvolalo další dvě faktické poznámky... Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Bude to velmi rychlé. Tam jsme našli mnoho položek, které vlastně nesouvisely s bojem proti covidu. Paní ministryně financí si jistě pamatuje, jak jsme tam našli vlastně ukončení třeba daně z nabytí nemovitosti a tak dále. Takže chápu, že ta rada pochází z prožité zkušenosti, a pojďme už hlasovat.
Nyní s přednostním právem paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO paní Alena Schillerová. Paní předsedkyně, máte slovo.
Pardon, prostřednictvím paní místopředsedkyně. No tak, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Jenom tak přemýšlím, i mě k tomu evokoval můj kolega Radek Vondráček, podívejme se, v jaké jsme době.
A já se ptám, kolik by se asi za tuto částku dalo vyplatit jednorázových příspěvků na dítě? Nebo z takového inkasa by se mohlo každoročně přilepšit starobním důchodcům. Nebo zlevňovat pohonné hmoty konečným spotřebitelům u čerpacích stanic, což je dneska hit, ne? Dále se v důvodové zprávě argumentuje tím, že - cituji: "Od roku 2016, kdy byl přijat zákon o evidenci tržeb, došlo k významným společenským a ekonomickým změnám. Ještě před několika lety jste ale na místech, kde dnes vytáhnete kartu bez mrknutí oka, mohli platit jenom hotově. Na malých městech v drobných obchůdcích, ve vesnických hospodách, v samoobsluze na návsi, u stánku na jarmarku, vstupné na hrad, parkování u zámecké zahrady - a takhle bych mohla pokračovat dál a dál. Všude tam bylo dříve potřeba mít s sebou hotovost a drobné v předpokládaných hodnotách. Dneska už se všude na těchto místech dá platit kartou. Povětšinou od té doby, co bylo zavedeno EET. Dnes takové řešení na většině míst je a daleko lepší a sofistikovanější. Zrušením EET se tedy vracíme do doby předelektronické. Tato vláda vzývá digitalizaci, ale praktické kroky jsou proti ní. A setkávám se s tím na každém kroku. Restauracím odpadla hrozba EET, mnohde platební terminály mají, ale jsou tam jenom připojené a leží v zásuvce, případně - v uvozovkách - mají poruchu. Zdá se mi totiž poslední dobou, že se na čerpacích stanicích montují neskonale spolehlivější terminály než do mnohých restaurací. Znám například jednu lepší restauraci, která přes týden funguje bez poruchy platebního terminálu, vydává obědová meníčka po desítkách. Ta se dokonce opakuje pravidelně každý víkend. Proto se nás zákazníků v restauracích pořád ptají, jak chceme platit - hotově, nebo kartou? I když máváme kartou, zeptají se vždycky. A na prvním místě je hotově. Se stejným promrknutím oka, myšleno ironicky, se na začátku elektronické evidence uzavíraly v menších hospodách obchody takzvaně bez Babiše, tedy bez účtenky. Zákazníci se tak svým nesmělým souhlasem ocitli v pomyslném undergroundu na jedné lodi s hospodským v boji proti nenáviděnému státu. Krátký pocit rebelství pak vystřídalo druhý den vystřízlivění v podobě myšlenky, že odevzdal svoje řádně vydělané a zdaněné peníze někomu, kdo svůj výdělek nedaní a nijak se tím netají. Jakou etickou informaci vysílá zákazníkům takový gastropodnik? Jsem přesvědčená, že jich je mnohem víc. Chovají se řádně, svoje tržby přiznávají a odvádějí z nich daně. Evidovali v režimu EET nebo mají funkční platební terminál a nebojí se to přiznat. Dokonce už jim ani nevadí, že člověk platí kartou. I malou částku, i třeba kávu. Nedávno jsem si u obsluhy zjišťovala v jedné nejmenované restauraci v Praze, jak lidé nejčastěji platí. Prý tak tři čtvrtiny kartou nebo telefonem. Majitel není hloupý a ví moc dobře, že kdyby nepřijímal tyto karty, tak přichází o potenciální zákazníky. Jakou etickou informaci naopak vysílají tyto podniky svým zákazníkům? Veřejně sdělují, že evidují všechny svoje příjmy a nestrkají si zákazníkovy peníze do slamníku. Pravda není v opojení, pravda je v jasnosti. A té jasnosti má předcházet opojení. Tudíž dnes vám nikdo nebude vyčítat vaše prozření, tedy pokud jste k němu došli, neboť vaše opojení v době, kdy se přijímalo EET, bylo zřejmě logické.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Martina Kuklu a připraví se paní poslankyně Lenka Knechtová.
Proč se nikdo další neozývá?" A stále cituji. Cituji vyjádření Odborového svazu zdravotnictví. "Dovolím si spekulovat. Přímo řízené nemocnice už zaznamenaly vyjádření, že dojde k obměně ředitelů. Ozvat se a jít proti zřizovateli? Krajské nemocnice mají taktéž zřizovatele a každé vybočení z řady může být kontraproduktivní. Mnoho ředitelů je i politiky. V pojišťovnách, zvláště ve VZP, dochází ke změně správní rady" - ta už byla obměněna - "a ta jmenuje ředitele." Říkám, čtu vyjádření odborů, které nám všem přišlo. "Kruh se nám uzavřel. A kde se mohl vzít ten druhý pohled, tedy pohled současných vládních politiků? Jak je možné, že nevidí obrovské škrty ve zdravotnictví jako nebezpečné a nesmyslné? Odpověď je možné najít v jejich plánovaných změnách ve zdravotnictví. Covidová doba ještě bude mít dopady, a to jak na pacienty, tak na zdravotníky, a proto chceme, aby zdravotnictví bylo finančně stabilní. Tuto humanitární pomoc odborový svaz samozřejmě podporuje ve všech jejích směrech, jde ovšem o nečekaný problém a půjde o nečekané výdaje. Tento stav zároveň spolu s neznámým budoucím vývojem epidemické situace by měl vládu přesvědčit, aby se zachovala zodpovědně a plánované škrty za státní pojištěnce přehodnotila." No, pane poslanče, jsme tady půl roku a vidíte, jak s námi koalice jedná. Nijak. Že když bude potřebovat poradit, tak si k tomu vezme odborníky. Moc hezké vyjádření to bylo. Takže poslední věta z dopisu Odborového svazu zdravotnictví. "Znovu připomínáme zásadní premisu: zdravotnictví bude tak dostupné a finančně zabezpečené, jak ho nastaví politici. Vše je otázka priorit." Tak a to bylo vyjádření Odborového svazu zdravotnictví. Svaz zdravotních pojišťoven už varoval, že se tak prohloubí deficit zdravotního pojištění a bude třeba hledat úspory například na bonifikacích nebo v lékové politice. Vláda tvrdí, že tímto krokem ušetří 14 miliard korun. Prvním trumfem je finanční bilance systému, která se nevyvíjela zdaleka tak špatně, jak se předpokládalo. Podle loňských predikcí měly zdravotní pojišťovny skončit s deficitem 50 miliard korun a na začátku roku už měly mít celkem na účtech pouze 10 miliard. Ve skutečnosti na konci roku hospodařily s deficitem pouze 13 miliard korun a disponovaly celkovými zůstatky 51,8 miliardy korun. Zákon o pojistném stanovuje částku vyměřovacího základu za osobu a měsíc, z níž se platba počítá. Zároveň ovšem umožňuje tuto částku měnit pro každý kalendářní rok prostřednictvím nařízení vlády. Vláda Petra Fialy se rozhodla toto navýšení škrtnout. V souvislosti s projednáváním zákona o státním rozpočtu pro rok 2022 došla vláda České republiky k závěru, že aktuální stav veřejných financí je nezbytné řešit zapojením všech veřejných zdrojů, které v současné době nejsou efektivně využívány. Návrh změny zákona připravilo Ministerstvo financí s tím, že bylo projednáno s Ministerstvem zdravotnictví. Vláda si je vědoma, že úspora na straně státního rozpočtu ve výši zhruba 14 miliard korun znamená pro veřejné zdravotní pojištění ztrátu. O stejnou částku se sníží příjmy systému veřejného zdravotního pojištění, což by bez dalšího znamenalo úplné vyčerpání základního fondu zdravotního pojištění v letošním roce. Lze nicméně předpokládat, že pozitivněji se bude vyvíjet situace na příjmové stránce od ekonomicky aktivních plátců pojistného, kdy s ohledem na inflaci budou příjmy vyšší.
Další, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, je paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, paní Alena Schillerová. Paní předsedkyně, máte slovo.
Jsem ráda, že víme, kdo je kdo, a pojďme se prosím vrátit k elektronické evidenci tržeb.
Já také děkuji za tu výzvu.
Děkuji. Chtěla jsem poprosit o to samé, abychom se vrátili k evidenci tržeb, a kdo si chce řešit, jak tady probíhalo řízení schůze, doporučuji videozáznam, stenozáznam a pečlivou kontrolu.
Další, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, je pan poslanec Ondřej Babka. Je to poslední faktická poznámka v tuto chvíli. Pane poslanče, máte slovo.
Já už také přicházím s tím jenom, abych vysvětlil ten svůj předchozí vstup. Já samozřejmě i jako inženýr ekonomie jsem pochopil, co pan profesor Nový tím chtěl říct, nicméně jsem právě narážel na ten začátek, a tedy když právě mluvil o významu pravidel a o tom, že si všichni můžeme nasadit jenom tehdy, pokud hodíme šestku. A to je právě to, že nám se nelíbí, když si někdo hodí dvojku nebo čtyřku a nasadí si.
Děkuji za dodržení času. To byla poslední faktická poznámka. Vracíme se do obecné rozpravy, do které je řádně přihlášen pan poslanec Robert Králíček.
Já jsem si připravil zhruba na hodinku asi exkurz do historie EET a digitalizace. Takže bych rád nějak začal, abychom se k tomu dostali. Myslím, že tu bylo řečeno mnohé z obou stran a bylo by dobré se kolem půlnoci na to podívat tak nějak z odstupu. Tak bych se pokusil o tuto věc. Nechci reagovat na některá vystoupení, protože si myslím, že by to vyvolalo zase nějaké otázky nebo reakce, a rád bych se držel tématu.
Další, kdo je přihlášen do obecné rozpravy, je paní poslankyně Jana Pastuchová. Paní poslankyně, máte slovo.
Je tu více žen, ale na změnu politické kultury to nevypadá. Já jsem ráda, že máme deset minut před půlnocí. Nechávala jsem si tento příspěvek na pozdní dobu, protože chci reagovat, a mrzí mě, že tu není, vaší prostřednictvím, paní místopředsedkyně, pan předseda poslaneckého klubu TOP 09, který vystupoval, a my jsme neměli možnost na to reagovat, protože byla pouze přednostní práva. Nám to také nevadí, protože když jste blokovali EET v minulém volebním období, tak jsme tu proseděli mnoho dní a nocí a také jste se prali o to, aby EET nebylo schváleno. Tak bych se chtěla zeptat, mezi které občany chodí? Takže vlastně jdeme opět do šedé ekonomiky. Chtěla jsem se ho zeptat, jestli to myslel jako na všechny, nebo na každého? No vaše vláda je teď v devadesátkách! Pořád jste nám říkali, že jsme populisté, protože jsme dávali důchodcům. Vaše návrhy byly - přidáme rodinám s dětmi. Všechny sociální dávky jsou do 26 let. Takže kdo je tady populista? A dále v programu: snížíme rozpočet. Podnikatelům pomáháte. Tak já jsem na tom Facebooku reagovala na STAN, který tam píše, že pomáháte všem domácnostem s elektrikou, s plynem, všichni budou happy, všichni dostanou peníze. Nikdo o tom neví. Takže zase jenom facebookový příspěvek. A ještě slibujete, že to vyřešíte všechno do doby, než začne topná sezóna. Prosím, řekněte nám tady někdo jednu jedinou věc, jak jste těm firmám pomohli. Včera, znovu budu opakovat, jsem se dívala na debatu našeho stínového ministra pana Havlíčka a pana ministra průmyslu a obchodu pana Síkely.
Nikdo neví, co nás čeká na podzim, dodává. Vůči těmto lidem, kteří rovněž patří mezi oběti epidemie, máme dluh, který bychom měli teď splatit tím, že jim potřebnou zdravotní péči co nejdříve poskytneme. Zdravotníci se pochopitelně budou snažit skluz dohánět a dohánějí, ale tyto výkony budou muset zdravotní pojišťovny zaplatit. Takto to vysvětluje prezident České lékařské komory doktor Milan Kubek. Vaše zdravotnictví čeká enormní zátěž, uzavírá prezident České lékařské komory s tím, že dosud žádná vláda nepřistoupila ke snižování platby za státní pojištěnce, a když státní rozpočet byl bez vážných důvodů, neměl by prohlubovat svůj deficit. Šetřit zrovna na zdravotnictví, nepovažuje prezident České lékařské komory v současné krizové době za příliš prozíravé. I tato připravovaná úspora je dle mého názoru absurdní. Stále máme covid a nevíme, co bude. Vládě nyní ani nevadí, že jedná v rozporu s tím, co veřejně deklarovala.